Usnesení máme k dispozici.
Jen připomenu, my jsme vám tady ráno rozdali na lavice usnesení volební komise, která jsou de facto staršího data. Teď k tomu prvnímu bodu, který byl otevřen. Tady pouze stručně konstatuji, že lhůta, tak jako u všech schůzí, byla vyhlášena, byla do 23. ledna a obdrželi jsme návrhy ze dvou poslaneckých klubů, tedy výměny uvnitř kvora těchto poslaneckých klubů. Je to tedy z hlediska politického rozdělení v pořádku a volební komise svým usnesením číslo 101 z 23. ledna tyto návrhy přijala. Jak jsem řekl před malou chvílí, tyto změny Sněmovna vždy hlasuje aklamací, proto i volební komise navrhuje tento způsob hlasování. Nyní prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy.
Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikdo se nehlásí.
Pokud rozprava není, tak prosím o dvě hlasování. První hlasování en bloc o rezignacích a následně druhé hlasování en bloc o nových nominacích.
Zahajuji hlasování o rezignacích. Kdo je proti? Hlasování číslo 124, přihlášeno 174 poslanců, pro 154, proti nikdo. Návrh jsme schválili. Kdo je proti? Tento návrh byl také schválen. Tím končím projednávání tohoto bodu. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy
Děkuji za slovo. V této stálé delegaci budeme tajným hlasováním potvrzovat návrh klubu sociální demokracie. Nyní prosím o otevření rozpravy a avizuji, že v tomto případě se jedná o volbu tajnou, takže poté tento bod přerušíme a bude předmětem tajného hlasování.
Ano. Otevírám rozpravu. Hlásí se, prosím, někdo do rozpravy? Než otevřu další bod, tak vás ještě seznámím s omluvami. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury V prvním kole 19. prosince nebyl nikdo zvolen.
Vy ostatní spěcháte před svátkem z Poslanecké sněmovny co nejdříve domů. Dost často tady rušíme schůze před svátkem. Nikdo nemá zájem tady být déle. Ti zaměstnanci si to rozhodnout nemůžou. Nemůže si to rozhodnout ani ten podnikatel. Bohužel nemůže, protože je pod smlouvou a nic jiného mu nezbývá. A jelikož ten život nežijete, tak se k tomu nevyjadřujte, protože mluvíte úplně věci, které jsou z cesty. Ano, on může, nebo nemusí.
Nyní faktická poznámka pana poslance Faltýnka, připraví se paní kolegyně Vrecionová a Vít Rakušan s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo.
Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. Já bych chtěl poděkovat svým dvěma kolegům, Milanu Brázdilovi a kolegovi Bláhovi, za hezkou kulturní vložku. Jde nám to celkem dobře a já jsem rád, že jsme schválili minulý týden čtvrtek, pátek, tento týden spoustu zákonů a že je za námi vidět zase po nějaké době kus práce. A byly tady nějaké poměry. A ta většina může mít jiný názor. A tuto chybu jsme chtěli napravit devadesátkou. Bohužel byla zavetována, a jak já vnímám a cítím tu situaci v Poslanecké sněmovně, tak to může dopadnout úplně jinak bez ohledu na kulturní vložky, které tady ještě budeme mít.
Děkuji, pane předsedající. Já si tedy nemohu odpustit, myslím, že už tady 15 minut diskutují poslanci ANO mezi sebou.
Nyní řádná přihláška pana poslance Jiřího Miholy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.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
Vím, že to asi nemá v klubu jednoduché. Doufám, že to je srozumitelný a navíc kontinuální postoj nejen můj, ale KDU-ČSL. Nechci tady zdržovat nějakými statistikami. Za první republiky samozřejmě také respektovali nějaká omezení, za Rakouska-Uherska také. A v těch pozdějších dobách také. Ale na to já říkám - kdo zavedl ty státní svátky a ostatní svátky? Ne, to zavedli zákonodárci a logicky zákonodárci tedy mají možnost do toho vstupovat i s regulací. Já tady odmítám ta slova typu zákaz a podobně. Tak prostě to je v různých státech různě. A chápal bych ty argumenty, které by byly nějak odborně podloženy, že bychom je teď tady měli a měnili třeba tady tu plochu.
O čem se nyní bavíme, je nastavení hranice v zákoně o vnitrozemské plavbě, a to je, že člověk dostane pokutu, aniž by něco provedl. Pouze na základě toho, že nadýchal určité množství. Toť vše.
Já už to nechci rozdmýchávat. Protože jsou účastníky silničního provozu? Já rozumím tomu, co říkáte. Jasně. Ale když do vás narazí někdo, kdo nebyl opilý, tak ne? Neomezujme, nezavádějme pravidla tam, kde nejsou vymahatelná a kde se dotýkají osobních svobod, aniž by narušovala svobodu těch druhých.
A máme tu dvě nové čerstvé faktické poznámky.
Vážené dámy, vážení pánové, já se trošku omlouvám, ale poznámka kolegy Nachera prostřednictvím pana předsedajícího mě také nemůže nechat chladným. Opět se mohu hlásit k tomu, že jsem také něco sjel a pár kilometrů na vodě mám najeto.
Další faktická, pan poslanec Zahradník, poté chce reagovat pan poslanec Nacher.
Já se připojím také svou poznámkou. Byly doby, kdy požití alkoholu bylo polehčující okolností. Jaroslav Hašek píše v jedné své povídce, jak šafář se správcem hodili četníka do rybníka. Při následujícím soudním řízení byl šafář osvobozen, protože byl opilý. Já si myslím, že bychom měli být rozumní a ten návrh, který pan kolega dává s naší podporou, podpořit. A to rozhodnutí pak holt teda bude platit.
Já jsem neřekl, že tady chci vytvářet nějakou novou normu, ani jsem neřekl, že mám na to nějaký silný názor, že bych tady chtěl něco regulovat. Já jsem se jenom ozval na to, že jeden poslanec nepochopil slova našeho kolegy Nováka ohledně připojištění. A zároveň jsem řekl, že já tady nejsem a nehoruji za tu regulaci. Tak mi to nepodsouvejte. Nahrává se to, zapisuje se to, tak stačí to jenom trochu vnímat.
Nikoho nevidím, že by se hlásil, obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova po obecné debatě? Byla vyčerpávající, věřím. Další do podrobné rozpravy paní poslankyně Krutáková.
Jedná se o vyjmutí řeky Berounky od říčního kilometru 37 po přístav Radotín ze seznamu dopravně významných vodních cest. Děkuji za případnou podporu tohoto návrhu.
Děkuji.
Děkuji.
Můžete akorát na pohotovost. Že je o svátcích v jiném rytmu doprava, také víme. A hlavně to, jestli nakoupíme o den dříve, nebo později, to jsou věci skutečně zbytné a řešitelné. Ano, já s tím souhlasím. Proto tedy ten pozměňovací návrh, který předkládám, se vztahuje na všechny státní a ostatní svátky. Ale jsem přesvědčen, že je právě úkolem politiků, nejen učitelů, ale také politiků, abychom si je více připomínali. To je na učitelích a na nás, aby to takhle tristně nedopadalo. Opravdu ne. Já bych si nikdy nenechal od nikoho mluvit, co mám dělat ve volném čase se svou rodinou, a nedělal bych to nikdy nikomu jinému. To ať si tráví čas samozřejmě každý po svém. Bude to jednotné. A uvidíte, že to přispěje ke klidu i ve vašich rodinách.
Vaším prostřednictvím bych se chtěl vyjádřit k panu Miholovi. Já bych jenom řekl úplně jednoduše, já si nemyslím, že to je o nějakých profesích. Jsou to řidiči a další. On už to není jeden den. A když máte dva svátky spojené, tak to vyjde i třeba tak, že najednou tři dny si nenakoupíte. Takže ono to není jenom o tomhle. Jsme trošku v modernější společnosti.
Nyní faktická poznámka pana poslance Ivana Adamce a poté pana kolegy Jiřího Miholy.
Tady se ukazuje, jak je občas nebezpečné přijít s dobrou myšlenkou a otevírat některé zákony. Já říkám, aspoň mají noviny co konkrétního psát, když vidím dneska tu mediální scénu. Já vám řeknu jiný příklad, když už teda říkáme, jak se staráme o ty rodiny, aby trávily čas jinak, spolu. Tak ono to tak vůbec nefunguje. Já vám řeknu, komu to pomohlo, tento návrh zákona. Našim vietnamským obchodníkům. Dneska vlastně fungují na každé obci, na každém městě.
Pan Kolega Luzar je pak na řadě.
Prostě právě ty malé obchody fungují, na nádraží si taky nakoupíte, na letišti a tak dále. Týká se to prostě obchodů nad 200 metrů čtverečních. Já jim děkuji, že tu práci je někdo ochoten dělat. Buďme rádi, že aspoň Vietnamci jsou ochotni prodávat v těch malých obchodech, protože ne všude mají také hypermarkety a supermarkety.
A jsou tady opět dvě faktické poznámky.
Já nemám nic proti vietnamským obchodníkům. Známe se, jsem rád, že tam fungují, jsem rád, že fungují na vesnicích. Já nemám nic proti nim, ale říkám, že jim to tedy profit přineslo.
Není to o tom, že pokud má do této hranice promile, že si může dělat cokoliv. To nemůže. Stejně tak platí, že pokud povolíme teď, ať to bude půl, nebo jedno promile, tak to samozřejmě neznamená, že třeba osoby nezletilé mohou na vodě pít. A je to řešení opět v jiném zákoně. A stále to platí. A potom, co se týče pojištění a tak dále, jak tady zaznělo, samozřejmě všechny zákony platí dále a pojišťovny samozřejmě dávají alkohol i do svých smluvních podmínek, takže to platí i nadále.
Další faktická, pan poslanec Pávek.
Ten hlas, po kterém já volám, je hlas toho rozumu. Myslím, že to tady řekl kolega Munzar, vaším prostřednictvím, pane předsedající, že nedělejme zákony, nezavádějme restrikce, které nemohou a nebudou respektovány. Vy lékaři víte, že vyjíždíte a zachraňujete i lidi, kteří měli negativní nález na alkohol, a že takových je naprostá většina. Takhle to není. Je to o té odpovědnosti. Je to o té svobodě. A ke svobodě patří i osobní zodpovědnost. Já souhlasím skoro s každým z těch předřečníků, proto říkám, že tu debatu beru vážně.
Přečtu omluvy. Faktická poznámka, pan poslanec Klaus, poté pan poslanec Bláha.
Každej člověk je jinej a vy zase na všechny šijete nějakou jednotnou uniformu, co směj dělat, nesměj a za jakejch podmínek. Takže zopakuju: Nechte ty lidi bejt! Nechte bejt i ty vodáky!
Vážené kolegyně, kolegové, tady hodně věcí už zaznělo. Já bych se rád přidal k tomu rozumu. Všude byla muzika, všude byla kytara, všude byl alkohol. Veskrze jsme tady mezi vámi a většině se nic nestalo. Samozřejmě že si můžeme říct, kde je ta míra, kde není míra, ale je to těžké stanovovat zákonem a nějakým nařízením. A navíc, přesně to tady zaznělo, starostové posílají kontrolovat na podněty nespokojených občanů. Víte, jak se dneska žije na vesnici? Na vesnici si dnešní moderní Pražáci stěžují, že kokrhá kohout, že je to ráno budí, a volají policii, aby to šla zařídit, a jde to pak před komisi místního výboru nebo místní obce a řeší se, jestli opravdu dochází k rušení nočního klidu. Do té doby jsme se dostali, kdy jeden udává na druhého, že ho něčím ruší, znepokojuje atd.
Také děkuji.
Dámy a pánové, já jsem už myslel, že dojdeme k prodejní době. My jsme se tady zasekli. Byť já často s Václavem Klausem mladším souhlasím, tak tady mám pocit, že on to neposlouchal. Tady nikdo nechce, aby se někdo připojišťoval nebo pojišťoval. Ale jinak pokud jde o to téma. No, já jsem tedy nekuřák i abstinent, takže mně by to mohlo být jedno. Tam vejdu, vidím, že se tam kouří a škodím si to zdraví sám. Tam já si dobrovolně nevybírám, kdo kolem mě jezdí a nejezdí. To znamená, že tady ten příměr absolutně nefunguje. To znamená, když je to odpovědnost za sebe sama, OK, ale když už potom mohu ovlivnit zdraví někoho jiného, tak už tam prosím pěkně nastupují jiné věci.
Dejte mě k soudu!
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. To, co my tady v poslední době děláme a jaké zákony schvalujeme, tak ten jejich princip je: Nechci, ale musím, chci, ale nesmím. To schvalujeme. Nechci něco, nebudu to dělat.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Možná ten problém spočívá ale i v jiné oblasti. Takže to je velký problém supermarketů. Ale za Komunistickou stranu Čech a Moravy říkám, že my to zásadně nepodpoříme, máme jiné představy.
V prvním kole 19. prosince jsme vybírali ze dvou kandidátů a volba nebyla úspěšná. Protože jsou tedy jenom dva kandidáti na jedno místo, oba dva postupují do druhého kola, které proběhne za malou chvíli.
Ano, rozprava už byla ukončena, takže ji nyní nevedeme a přerušuji projednávání tohoto bodu na tajnou volbu. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Zde je případ podobný. V prvním kole 19. prosince 2018 nebyl nikdo zvolen.
Potvrzuji, že se nacházíme ve stejné fázi, tedy před druhým kolem této tajné volby. V prvním kole byli čtyři kandidáti, nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola postupuje pan Vadim Petrov, nominován hnutím ANO, se 76 hlasy z kola prvního a paní Milada Richterová, nominována TOP 09, s 29 hlasy.
Ano, děkuji. Přerušuji projednávání tohoto bodu k uskutečnění tajné volby a otevírám další bod, kterým je Situace je také velmi obdobná.
Situace je dokonce naprosto stejná. I zde jsme v prvním kole vybírali ze čtyř kandidátů, které Sněmovně doporučil školský výbor. Vybrán tedy toho 19. prosince nebyl nikdo a nyní budou tedy připraveny lístky se dvěma jmény, finalisty, kteří postoupili. A je to pan Robert Čep se 77 hlasy a paní Hana Vykopalová s 31 hlasem z prvního kola.
Přerušuji projednávání tohoto bodu pro uskutečnění tajné volby a otevírám další bod. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
Tady je situace malinko odlišná. U návrhu Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů se jedná o návrhy Poslanecké sněmovny, které Sněmovna postupuje Senátu, a až Senát z nich vybírá.